My se tématům sucha, vody, krajiny i klimatické změny věnujeme i v rámci dalších aktivit zde při Sněmovně, pořádáme vzdělávací akce i poslanecké semináře. Je mi to líto. Je to práce odborníků na naší straně, kteří se tomuto tématu věnují. My jsme i dnes představili takový dokument, jmenuje se Vodu řešíme teď. Je to jakési rozšíření našeho plánu Budoucnost řešíme teď. Dotýká se i otázek, které dnes budeme na plénu diskutovat. Je to dostupná kvalitní pitná voda. Důležité téma, s kterým se potýkáme. Druhým z těch čtyř pilířů je zdravá krajina. Tato sekce obsahuje plán na ozdravení naší krajiny, zejména návrh změny dotačních podmínek pro zemědělce a nové standardy hospodaření. A důležitá věc, na kterou se dost zapomíná. Doufám, že tento návrh, který jsme dnes prezentovali, bude i třeba pro vládu vodítkem, jakým způsobem uvažujeme a jakým způsobem by se podle nás měla Česká republika vydat. Nyní k jednotlivých bodům schůze. Já vás nechci příliš zdržovat, budu pouze krátký. Je zde vládní návrh novely vodního zákona, já ho vítám. My je považujeme za kvalitní a budeme je podporovat. Dále je zde vládní návrh zákona o pozemkovém úřadě. Tam je důležitá ta část, a na to se zaměřme - podpořit usnadnění realizace pozemkových úprav.
Uvedená opatření je nutné budovat systematicky a v komplexním měřítku. K jejich uskutečnění je nutné, byť často jen v minimálním rozsahu, zasáhnout do vlastnických práv třetích osob, včetně státu či obcí nebo krajů. Dohoda s vlastníky není vždy možná, případně je její dosažení zdlouhavé. V některých případech lze sice přistoupit k omezení či odnětí vlastnického práva ve vyvlastňovacím řízení, ale tento postup nelze uplatnit u všech výše uvedených opatření, či možnost využití tohoto postupu není jednoznačná. Významnou překážkou je také nutnost uvedená opatření a stavby vymezovat v územně plánovacích dokumentacích jako veřejně prospěšné stavby. Z uvedeného vyplývá, že již dnes tedy je možné odejmout nebo omezit vlastnické právo. Právní základ případné použitelnosti je však nejistý, neboť možnost vyvlastnění je nutné dovozovat výkladem stávajících a velmi obecně formulovaných ustanovení, který může být zpochybněn. Uvedená ustanovení mohou být totiž v praxi interpretována zužujícím způsobem. Navrhujeme tedy zavedení samostatného a jednoznačněji formulovaného účelu vyvlastnění za účelem boje proti suchu. A ještě si dovolím na závěr odcitovat návrh toho paragrafu, který navrhujeme zavést do změny zákona o vodách. Navrhujeme toto znění: Práva k nemovitým věcem potřebným pro uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace a rekonstrukce staveb a opatření na zmírnění následků povodní a sucha - to je to důležité slovo, které tam chceme doplnit - ke zvýšení retenčních schopností krajiny, zavlažování a řešení odtokových poměrů v krajině lze odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.
Mám tady pár informací. Pan poslanec Grospič je přítomen a ruší svou omluvu. A pan poslanec Jurečka se omlouvá dnes z odpoledního jednání z pracovních důvodů.
Byl projednán ve vládě s negativním stanoviskem a já jako zpravodaj se k tomuto negativnímu stanovisku přikláním. Já musím zdůraznit, a ono už to tady zaznělo při projednávání vládní novely vodního zákona, že my stále upřednostňujeme jeden nepříznivý účinek, a to je - teď jsme diskutovali o suchu. Takže já se připojuji k tomu, že vždy musíme prostě, ať je to boj se suchem, nebo s povodněmi, to vnímat jako snižování nepříznivých účinků vod. A ty se projevují ve dvou extrémech, ať jsou to povodně, nebo sucho. Nikdy nemůžete vybudovat jednoznačně přehradu, ani rybník, ani vodní nádrž s tím, že touto vodní stavbou budete bojovat proti suchu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášku. Nicméně pan zpravodaj se hlásí.
Ano. Se stejným zdůvodněním, proto si dovoluji podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.
A já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Tak nic. Já jsem tedy kolegy svolal do sálu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrzích, jak jsem říkal, kolegy jsem již svolal. Je zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu. A pokud zde nejsou žádné zájmy nebo námitky, tak já zahajuji hlasování o zamítnutí. Já vám děkuji. Návrh byl tedy přijat. Já konstatuji, že i tento návrh jsme zamítli v prvním čtení. Tím jeho projednávání končí. Stejně tak končí projednávání tohoto bodu. Já děkuji navrhovatelce a zpravodaji. A než vás, pane ministře, vyzvu, abyste se ujal slova, poprosím sněmovnu o klid.
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Pan ministr Toman, pan ministr Brabec, pan zpravodaj Tureček a pan zpravodaj Munzar. Máte zájem o závěrečná slova?
Tento návrh má za cíl podpořit využívání srážkových vod, neboť zavlažování pozemku prostřednictvím dešťovky není dostatečně upraveno a budí právní nejistotu. Vody ubývá a zalévat kvalitní pitnou povrchovou či podzemní vodou je bohužel luxus, který si již nemůžeme dovolit. Zatím však chybějí potřebné legislativní nástroje, které by opětovné používání čištěné odpadní vody nebo šedé vody umožňovaly. Cílem opatření je nastavit legislativní podmínky pro opětovné využívání odpadních vod a současně zajistit, aby po čištění neobsahovaly nežádoucí znečištění zejména prioritními látkami - mikropolutanty." Je třeba odstranit existující nedůvodné rozdíly v požadavcích na likvidaci odpadních vod u různých druhů staveb, a tím pomoci vyřešit způsob likvidace v solitérních objektech; podmínky pro využití srážkových a odpadních vod k závlaze a k opětovnému využití; podmínky pro vypouštění odpadních vod vznikajících jako produkt lidského metabolismu do podzemních vod přes půdní vrstvy. Akumulace srážkových vod má ve srovnání s jejich vsakováním do půdy následující výhody: možnost využít vodu k závlaze či k jiným zemědělským či nezemědělským účelům, udržování vody v místě vzniku a zejména snížení spotřeby vody.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já nebudu představovat ten návrh, který představila paní předkladatelka. Dále například, že využívání srážkové vody k závlaze nepotřebuje vodoprávní povolení. Využívání srážkové vody se pokládá za obecné nakládání s povrchovými vodami, a proto nevyžaduje povolení vodoprávního úřadu. Dále, specifikace odpadních vod k využívání je nevhodná, protože tyto vody jsou z definice vodami odpadními a při použití na závlahy hrozí průsak do vod podzemních, což je nejméně vhodný způsob vypouštění odpadních vod. Proto navrhuji zamítnutí tohoto sněmovního tisku již v prvním čtení.
To je zároveň odpověď i třeba na pana poslance Bendla nebo na pana poslance Munzara. My dneska máme první, velmi konkrétní bytové developerské projekty s využitím šedé vody. A s Ministerstvem zdravotnictví momentálně připravujeme stanovení parametrů na užitkovou vodu, to je opravdu v gesci Ministerstva zdravotnictví, především z hlediska jakosti té vody, abychom to v průběhu příštího roku v rámci samostatného projektu mohli uvést do realizace. A už dnes s jednotlivými hygienickými správami pracujeme na tom, aby nebrzdily konkrétní bytové projekty, kde je využita právě šedá voda, například na splachování WC.
Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Já přečtu jednu omluvu.
To je problematika, která je finančně náročná, ale ukazuje se, že to je cesta, kterou musíme absolvovat. Tohle jezero vzniklo důlní činností. My jsme o tom s panem ministrem jednali několikrát, chvilku si to přehazovalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu, protože se dohadovala, kde je vlastně hranice toho, co jsou důlní škody a co důlní škody nejsou. Já bych tu moc té vlády fakt nepřeceňoval. Lidi si sami všimli, že ta voda není. Jedna z věcí, o které si myslíme, že je jednoduchá - budeme brzy projednávat stavební zákon. A my k tomu nepotřebujeme žádné stavební povolení, nepotřebujeme k tomu žádnou super velkou byrokracii, aby se rybníky čistily, a zvýšili jsme tak významně schopnost zadržet vod v krajině, a poměrně rychle. To můžeme udělat rychle a za to bych velmi plédoval.
Děkuji. Nyní by měl podle pořadí přihlášených vystoupit v obecné rozpravě pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.
Opravdu významně přibývá menších vodních nádrží. Já neříkám, že to stačí. Musíme ještě přidat, určitě. Já nikdy nejsem ani se sebou spokojen. Ale říct, že vláda pro to neudělala nic, je prostě lež. A je prima se pak zeptat těch, kteří tady byli před námi, v jakém stavu nám to předali. V jakém stavu byly ty projekty? A nechci samozřejmě upírat to, že tady byly vizionářské snahy některých politiků a nepochybně odborníků už v těch minulých letech se zabývat suchem, ale nikdy to nebylo koncepčně. A ano, vy říkáte: má jich být sto tisíc, nebo stovky tisíc. Určitě, ono jich budou stovky tisíc v celé České republice, ale nezměníme ten trend okamžitě. Já chci jenom říct, že ta vláda nespala. A samozřejmě i změnu legislativy. Já si myslím, že vodní zákon je docela revoluční, že skutečně navrhuje věci, které tady už měly být před mnoha lety. Mně jenom vadí taková ta obrovská zkratka, že se neudělalo nic. A já jsem poslední, kdo by se tady bránil nějaké kritice za to, že má být něco rychlejší, že má být něco prostě razantnější. To je parametrická záležitost, o tom se prostě bavme. Já bych měl svoji vizi, aby do dvou, maximálně tří let každá obec, každé město v České republice, a máme už tisíce, které mají, měly nějaký projekt od nás z Ministerstva životního prostředí a určitě z Ministerstva zemědělství na zadržení vody v krajině, na Dešťovku. A chtěli bychom, aby skutečně každé město, každá obec měla nějaký projekt na zadržení dešťové vody. Té vody na naše území pořád padá 60 miliard kubíků, 60 bilionů litrů ročně. Já jenom tvrdím, že tato vláda a i předchozí vláda, kde jsme se o tom začali bavit, zásadním způsobem přispěla k tomu, že to je takové téma. A začali jsme to řešit, vážení, když ještě žádné sucho nebylo, protože v roce 2013 byl povodňový rok, jestli si to nepamatujete. A smáli se nám, když jsme začali řešit sucho, a říkali: co blbnete? Ale my jsme ty vědce poslouchali a máme je v naší Národní koalici boje proti suchu, špičkové odborníky na sucho, a nasloucháme jim.
Budeme potom pokračovat procedurálně dál. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Někdo nám říká, že máme používat méně pesticidů. A to je to, z čeho bude vycházet Green Deal. To je to, proč se u toho vztekám. Prosím, přečtěte si to a nenapadejte naše zemědělce, že nadužívají plošně pesticidy. A takhle můžu pokračovat. Za sucho nemůžou zemědělci, máme tady klimatickou změnu, které se musíme přizpůsobit.
Náš druhý návrh se pak týká takzvané úpravy minimálního zůstatkového průtoku v řekách. Ten je ve vztahu k vodní turistice a vodáckému sportu velmi důležitou hodnotou. Pro vodáky to pak znamená, že musí své lodě tahat stovky metrů a někdy i kilometrů prázdným či poloprázdným korytem. Důvodem jsou například jezy se vzdutím, které staví developeři. Když se nad tím zamyslíme, tak určitě není správné, aby byl preferován pouze jeden zájemce o odběr povrchové vody a aby byly opomíjeny veřejné zájmy. Proto navrhujeme, aby v zákoně byla kromě funkce vodního toku také zohledněna možnost rekreační plavby. Pokaždé by se mělo přihlédnout k místním podmínkám. Stejně tak to nutně neznamená, že by se musel zvyšovat průtok v řece. Vždy se dá najít nějaké rozumné řešení. V úvodu jsem řekl, že nám jde o zájem statisíců vyznavačů vodáckého sportu. To by ale nebylo přesné, neboť jsou tu i ekonomická hlediska. Celé odvětví generuje miliardové obraty a je důležitým zdrojem příjmů pro veřejné rozpočty. Doufám tedy, že všechny naše argumenty při hlasování zvážíte a naše pozměňovací návrhy podpoříte. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hnutí Starostové a nezávislí sucho řeší dlouho a intenzivně. Mluvím teď nejen o našich starostech ve městech a obcích, kteří na komunální úrovni zavádějí efektivní opatření, vysazují stromy, hloubí tůňky, podporují desítky aktivit, které pomáhají jak české krajině, tak i sousedským vztahům, nicméně i zde na nejvyšší politické úrovni pravidelně předkládáme návrhy, které mají za cíl chránit vodu či zavést účinné nástroje, které nám v tomto běhu na dlouhou trať pomohou. Dnes se ve druhém čtení vracíme k novele zákona o vodách, která nám ve sněmovním systému leží již skoro rok. Druhý pozměňovací návrh se týká vypouštění odpadních vod neobsahujících závadné látky. V něm blíže specifikuji stavební objekty, které mohou tyto vody vypouštět, a také upřesňuji, za jakých podmínek. Ve třetím pozměňovacím návrhu navrhuji vložení nového novelizačního bodu, díky němuž budou opraveny možnosti nakládání s vyčištěnými odpadními vodami a upřesněny oblasti opětovného využití vody. Možnosti opětovného využití vody jsou mnohem širší než dosavadní podoba novely a byla by tedy škoda je nevyužít. To znamená, že vedle zdrojů vody povrchových a podzemních by se také zařadila voda recyklovaná. Čtvrtý pozměňovací návrh mění článek novely týkající se pravomoci vodoprávního úřadu v nakládání s vodami. K těmto svým pozměňovacím návrhům se potom přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tím jenom trošku naznačuji, že to s těmi prioritami možná není tak úplně fér, co tady padá. Nicméně jsem rád a chci za to poděkovat, že jsme vůbec byli schopni se domluvit na tom, že alespoň formou mimořádné schůze jsme schopni projednat tyhle klíčové zákony. Projednáváme zákony, vládní návrhy zákona, a ministr zemědělství tady zároveň říká, že to je k ničemu. Stejně jako není pravda, pane ministře životního prostředí, že se na suchu a na tématu sucho začalo pracovat až před šesti lety. A už vůbec není pravda, že by se na tom nepracovalo koncepčně. Je tady alespoň novela zákona o pozemkových úpravách, které, alespoň tak jak poslouchám své kolegy na jednání zemědělského výboru, považujeme za důležité a za jeden z nejúčinnějších nástrojů, jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak s krajinou pracovat a co s tou krajinou opravdu dělat.
Já to rozdělím na tři oblasti. První je zadržení vody v krajině, druhé bude vodohospodářské opatření a třetí bude opatření v lesích. Platí to už letos. Prosím, ti, co o tom mluví, ať se jdou podívat ven. Včera naposled jsem byl venku a bylo to tam vidět. Od příštího roku to bude platit na území celé České republiky. Ano, všichni mi říkají, že to je málo. Teď to kritizujete? Prosím, kritizujte to, co je pravda. Jsem na to připraven. Jsem připraven na debatu. Živočišná výroba, další opatření, dostatek organické hmoty v půdě. S tím souvisí velmi úzce soběstačnost. Pozemkové úpravy. Po mém nástupu se změnila metodika na pozemkové úpravy a řekl jsem, že na základě zkušeností, které s tím budou, se udělá nový zákon k pozemkovým úpravám. Máme ho dneska tady. Za to chci poděkovat, včetně pozměňovacích návrhů. A jsem připraven se o tom bavit. Další opatření, která děláme, agroforestry. Všichni o tom mluvili strašně dlouho. Bylo použito za poslední období 200 milionů. Ano, vždycky toho může být víc, souhlasím s vámi. Bylo tady zmíněno mnoho slov - meliorace a tak dále. Tato studie neexistovala. Nebyla ani zadána. Co se týká této studie, tak vám chci říct, že v řádu dnů nebo maximálně týdnů bude představena a bude naprosto jasně dáno - krokovník na dalších deset let. A bude naprosto přesný krokovník. Ano, bylo tady zmiňováno, udělalo se jenom 397 rybníků. Ano, jenom. Propojování vodárenských soustav. Byli jsme první, kteří udělali teď sedm pilotních projektů s náklady 700 milionů korun, ale to zlepší zabezpečenost pitné vody pro milion lidí. Teď je připraveno patnáct projektů. My si říkáme o ty peníze, které pokud se schválí rozpočet, tak budou zahájeny ještě letos. Je tam stavební povolení, všechny věci a tak dále. To znamená zvětšení kapacity. Druhá věc je - vodárenské nádrže, věci okolo. Víte, mně se nelíbí, když někdo říká, že to je k ničemu a že bychom neměli ty věci a tak dále. Dokonce jsem si někde četl, že bychom měli plánovat a chránit území pro vodárenské nádrže, teprve když se nám nepovede všechno ostatní. Naposledy včera jsme tedy mimochodem byli v jedné obci tady ve středních Čechách, kde jsme toto řešili spolu. Co se týká generelu, neustále je tady řečeno betonová lobby.